Opět kdyby to někoho zajímalo, mám tady konkrétní příklady toho, jak velké dodavatelské společnosti nechtějí těmto malým živnostníkům nebo obcím říci, kdy přesně jim končí dodání energie. Následně ten člověk nebo ten subjekt se dostává do situace, že buď je neoprávněným příjemcem energie, nebo i končí tu smlouvu dřív, když mu ještě platí.
Takže v tuto chvíli otevírám rozpravu a pan poslanec Patrik Nacher má slovo.
Stejně tak jako pozměňovací návrh, aby si obce mohly na svém území zakázat podomní prodej. Já jsem neměl možnost vystoupit v Senátu, tak to můžu říct teď. Já jsem si udělal poznámky z těch 11 návrhů. Vlastně v tom původním znění zůstaly dva. Trošku se změnily tři až pět a úplně nové pasáže je pět pozměňovacích návrhů, nebo je Senát vůbec neschválil, nebo nenavrhl. Vím, že pan Miloš Vystrčil tady o tom hovořil. Spotřebitel je fyzická osoba.
Jo, námitka proti mému postupu. Kdo je proti? Budeme tedy postupovat dále v rozpravě. V tuto chvíli tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Richterové, jestli to není nějaká chyba. Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný.
Já budu reagovat na to, co chtěla říct paní kolegyně Richterová, protože já to naprosto přesně vím, co říct chtěla. Takhle to máte naplánováno? Ale tohle vám protestní strana Volný blok nedovolí.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě - nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky? Jestliže tomu tak není, zahajuji rozpravu podrobnou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Třeba taková SPD má takové poslance minimálně dva. Jedním z nich je místopředseda Sněmovny Tomio Okamura a druhým je předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. V době jeho nepřítomnosti můžou za SPD s přednostním právem vystupovat místopředsedové. Je to člověk, který bojuje v České televizi proti mafii i vaším jménem.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, minulý týden 7. září schválil volební výbor usnesení a doporučil našemu plénu odvolání paní Hany Lipovské z funkce radní České televize.
Jako další pan poslanec Bartoň.
Ještě doplním, že v tomto bodu jsou uzavřené rozpravy, jsou přednesena závěrečná slova. Stačí pouze hlasování, u kterého ani není stanovisko ministra, takže ani ministra ani pana senátora zde nepotřebujeme, stačí jenom 20 vteřin hlasování.
Další bod, který navrhuji na zařazení po tomto bodu, který jsem navrhl, je bod o vydání poslance, nebo hlasování o vydání, vyslovení souhlasu se stíháním poslance Lubomíra Volného.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 118. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než budeme pokračovat v programu 118. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dnes, 17. září, zanikl poslanecký mandát Romanu Sklenákovi. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru, poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.
Máte slovo, pane předsedo.
"Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Dodatečně ještě přišla omluva paní poslankyně Lenky Kozlové ze zdravotních důvodů z dnešního jednání. To byly všechny omluvy. A teď... dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazeného bodu 36, tisk 916 - novela zákona o dráhách, třetí čtení. Poté bychom projednávali další body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Nacházíme se v podrobné rozpravě a do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Olga Sommerová. Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Teď bych rád řekl tu větu, že přivolávám kolegy z předsálí, ale nemůžu. Tak doufám, že jsme všichni, kteří o tom vědí a mohou tu být přítomni. Ptám se, kdo je pro? S přednostním právem pan ministr Zaorálek.
Chtěl bych říci, že René Kühn v roce 2021 nebyl mým poradcem ani jsem ho nijak neplatil. Dostal 4 800 korun za konzultaci ve věci mediální legislativy.
Za mě krátce na vysvětlenou. Padlo tady jméno pana Stehlíka, který kandidoval do Senátu.
Já vám děkuji.
Vy můžete zabránit tomu, aby odvolali vaši kandidátku. Udělejte to. Zachraňte Hanku Lipovskou, svou kandidátku. Zachraňte holku, která bojuje proti mafii v České televizi. Zachraňte holku, která bojuje proti Dvořákovi, který vám přece tak škodí. Vždyť vy víte, že se tam krade. Vždyť vy víte, že Hanka Lipovská je ta jedna jediná malá velká žena, která proti tomu jde. Ne, pane Víchu, prosím vás, neodcházejte, pane Víchu, prosím, ne. Prosím, postavte se za Hanku. Ty nejsi kluk, který zlikvidoval Pardubický kraj. Ty nejsi kluk, který zlikvidoval Karlovarský kraj. Ty jsi člověk, který tady přece bojoval proti nouzovým stavům. Tady jsi stál a hodiny jsi obstruoval. Brali jste si přestávky, bojovali jste. Vy jste strašně bojovali proti tomu nouzovému stavu. Bojovali jste tak strašně, že byl přijatý za 4 hodiny a 37 minut, a ty jsi vystoupil sedm minut, myslím, Fiala dokonce pět. Tak strašně jste bojovali proto tomu nouzovému stavu. Ty jsi pro ni hlasoval, ty jsi pro ni lobboval. Přece ty, Tomio, to víš, prostřednictvím pana předsedajícího, tak to prosím tě udělej, obstruuj tak, jak jsi obstruoval u nouzových stavů. Já tady budu sedět. Můžeš tady stát, můžeš tady stát, kolik hodin sneseš. Mně se to podařilo tři a půl hodiny. Pojď do toho, protože Hanka Lipovská je poctivá mladá holka, hluboce věřící, pro kterou je lež smrtelným hříchem. Ona je ten pravý člověk na pravém místě. Proč? Proč říkám mediální mafie? No, to je poměrně jednoduché, ale já to tady zopakuji, protože mnozí to ještě neslyšeli a mnozí to ještě nevědí. Rada České televize není nezávislý orgán. Rada České televize je volená Sněmovnou, z velké části touto, z něčeho tou předchozí nebo budoucí. Jestli někdo vnutil koncesionářům pocit, že Česká televize je nezávislá, tak to není pravda. A my bychom měli edukovat veřejnost. Pane předsedající, nezlobte se, ale tady dámy mě neustále ruší.
Vy se věnujte svému projevu. Já neslyším nic rušivého, pane kolego.
Dobře. Tak pan kolega neslyší nic rušivého, to je výborné. Nebojí se toho žádná Sněmovna, protože oni věří tomu, že ty informace se nikam nedostanou. Žádný nezávislý orgán jako nějaká mediální rada neexistuje, protože všechno to jsou nominanti politických stran. Vy tato pravidla máte jenom pro sebe, jenom proto, abyste podle nich mohli hrát vy. Ale Volný blok jako protestní strana tady není kvůli tomu, aby držel s vámi basu. Volný blok jako protestní strana je tady proto, aby právě na tyto vaše způsoby a metody, kterými ohlupujete veřejnost, upozorňoval. Takže já na ně upozorňuji znovu. Tak to funguje až do určitého okamžiku, kdy pak pan generální ředitel získá trošku víc té moci, začne si vyskakovat. Žádná demokracie, nic nezávislého. A pan generální ředitel poslechne, a najednou máme televizi plnou lidí, kteří tam předtím vůbec nebyli.
Váš čas, pane poslanče.
Česká televize neumožnila panu profesorovi Žďárskému, aby o tomto informoval širokou veřejnost. Nenašel ani jeden virus.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Pokládám tu věc za příliš citlivou, než abychom ji projednávali poslední den naší schůze.
Eviduji veto dvou poslaneckých klubů. Poslanec Luzar je přihlášen, omlouvám se.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Už když se podíváte na nízké číslo tohoto sněmovního tisku, tak jistě uznáte, že si tento zákon zaslouží, aby byl projednán v třetím čtení, aby se vědělo, jak vlastně Sněmovna míní vážně své sliby vůči zaměstnancům. Proto si vás dovolím požádat, abyste tento tisk zařadili jako druhý dnešní den.
Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu, a to na 12 hodin. I tento návrh byl přijat. Bod jsme pevně zařadili. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Poslanec Lubomír Volný navrhuje zařadit nový bod, Odvolání celé Rady České televize. To jsou všechny návrhy, které zde zazněly. Máme tady několik pevně zařazených bodů. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Ještě okamžik. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Zpochybňuji postup předsedajícího schůze. Nefunguje mi hlasovací zařízení, byl na to opakovaně upozorněn, porušil jednací řád.
Námitka je zcela legitimní. Budu tedy pokračovat dle způsobu vedení schůze. A že jste vlastně si poškodil hlasovací zařízení.
Takže já potřebuji, abyste mi zkontrolovali mou zástrčku. A z jiné odmítám hlasovat.
Rozumím vašemu citovému vztahu k té zástrčce...
A v tomto pražském metru nebyl nalezen ani jeden aktivní virus covidu, takže my víme, je to vědecky potvrzeno třemi studiemi, že covid se nešíří v uzavřených místnostech a prostorách. Proč Česká televize o tomto neinformuje? Každopádně víme, že se podílí na filmovém průmyslu, každopádně víme, že ty vztahy tam navázané jsou, a kdyby paní Sommerová chtěla, tak určitě nějaké peníze z České televize dostane nebo dostala. Možná že je v minulosti dostala na některý ze svých filmů a možná teď jenom splácí nějaké svoje dluhy té mediální mafii. Jaký má Česká televize nárok na vlastní názor? Česká televize tady není od toho, aby měla názor. Česká televize je tady od toho, aby poskytovala servis, za který si já jako koncesionář platím, a ne, aby mi vysvětlovala, že ona, Česká televize, má nějaký názor. Jak to, že nebyl tehdy odvoláván? Nepůsobil ve prospěch všech koncesionářů, kteří mu přispívali na plat každý den. Tady pan Kühn vás taky nezajímá. Jak je možné, že zaměstnává a platí někoho, kdo je radní ČT? Kandidovali za ODS, kandidovali za ČSSD, kandidovali za jiné strany a zároveň vykonávali funkci radního. Prostřednictvím předsedajícího, Radku a Moniko, udělejte tu správnou věc.
Váš čas uplynul. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Pane kolego Volný, umožněte vystoupení svého kolegy. Já vás vyzývám, abyste uvolnil řečniště. Vy víte, že tohle, co děláte, sem nepatří. Pane poslanče, vy víte, jaký je můj postoj k tomuto vašemu chování. Ještě to zkusíme jednou. Uvolněte řečniště, probíhá debata.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, dovolte mi jen krátce navázat na projednávání tohoto zákona ve druhém čtení. Je to pozměňovací návrh, který vypouští z pozměňovacího návrhu hospodářského výboru ustanovení o konzervaci železnice. Já se o té konzervaci nebudu zmiňovat, už bylo řečeno asi všechno. Podle Ministerstva dopravy jde o reakci na nedávné - to je loňské a letošní - nehody na železnici. Dotaz číslo dvě - a to jsem taky zmiňoval již několikrát. A moje otázka zní: Co vlastně tady chceme sankcionovat?
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu? Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečná slova. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji, pane předsedající. Potom D pana kolegy Čižinského, E paní kolegyně Balcarové.
Je zde návrh na odhlášení, to jsem právě učinil. Hlasujeme proceduru navrženou panem zpravodajem. Hlasování číslo 126, přihlášeno je nás 127, pro 124, proti nikdo. Proceduru máme přijatu.
Hospodářský výbor doporučuje.
Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Prosím.
Děkuji. Výbor doporučuje.
Prosím.
Výbor doporučuje. Je to za výbor bez stanoviska.
Kdo je proti?
Nyní se dostáváme k návrhům pana poslance Kolovratníka. Výbor doporučuje.
Zahájeno hlasování. Prosím.
Bez stanoviska za výbor.
Já nevím, jestli to všechno stihnu přečíst, asi ne. Ale přečtu vám aspoň, jak strašně lže generální ředitel České televize. Tohle je všechno rozbor jeho lží. Vy se tady snažíte odvolat jedinou členku Rady České televize, která systematicky bojuje proti rozkrádání 7 miliard z jejího rozpočtu a která systematicky bojuje za to, aby ti, kteří mafiánskými metodami politicky ovládnou Radu České televize, nebyli zvýhodňováni. Řekněme si to ještě jednou: Rada České televize je politický orgán, protože ho volí Poslanecká sněmovna. Kdokoliv říká, že Rada České televize je jakýmkoli způsobem nezávislá, tak lže. Jediný způsob, jakým byste mohli navolit úplně nezávislou Radu České televize, je přímá volba veřejností. Přímá volba veřejností a potom můžete říkat, že ta Rada České televize je nezávislý orgán. Pokud ke zvolení radního potřebujete, aby tato Sněmovna mu dala určitý počet hlasů, tak jak může být apolitický? Jak může být apolitický? Ukažte mi jednoho jediného člena Rady České televize, který nebyl zvolen politiky!